Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou. Před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády." Dovoluji si jen upozornit, že tentokrát byl skutečně poslanecký návrh předložen až po předložení programového prohlášení vlády a úprava služebního zákona je přitom zahrnuta v programovém prohlášení vlády mezi prioritami. Týden po interpelaci týkající se konkrétního programového prohlášení vlády vláda své prohlášení znovu ignorovala. Co mi ale skutečně vadí, je, že někdo něco prohlásí a pak to okázale ignoruje. Nebo snad vláda spoléhá na to, že nikdo její programové prohlášení nečte? Bohužel, najdou se i tací, kteří čtou. Teď se nebavím o stabilitě přímo na úřadech, ale o tom, že by ten zákon měl být aspoň nějakou dobu nezměněn. Ale uvědomme si - je to stejné jako na obcích, protože tuto situaci zná většina z vás, zvláště po mé pravé ruce. Starosta je sice starostou, ale rozhodně třeba nemůže ovlivňovat přestupkové řízení nebo stavební řízení, neboť by se dopustil trestného činu. Stejně tak to je s naplňováním politické vůle na ministerstvech. Těžko bychom chtěli po panu ministrovi Kupkovi, aby naplňoval politickou vůli, jestli někdo dostane řidičský průkaz, či nikoliv. To znamená, střetávala se tu dvě vysvětlení. Možná se obě strany exaktně nevyjadřovaly, nicméně i já jsem toho názoru, že je třeba změna tohoto zákona, na tom jsme se shodli, jak jsem poslouchala, napříč politickým spektrem.
Děkuji. Dalším, kdo je přihlášen do obecné rozpravy, je paní Iveta Štefanová. Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu.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
Vládnoucí koalice v minulosti volala po odpolitizování státní služby. Tento návrh novely je ale spíše krokem k její politizaci. Návrh nově zavádí pětileté funkční období pro některé funkce ve státní službě. Pro kontinuitu a stabilitu státní služby příliš neslouží možnost výměny až prakticky celé řídící sekce každých pět let podle stranické příslušnosti aktuálního ministra, tak jak to umožňuje tento návrh. A pokud se pro něj nepodaří najít vhodné umístění, bude od státu dostávat nemalé odstupné.
To už jsou řekněme ty bonusy a výhody, které mají být státním zaměstnancům poskytnuty. Služební volno k individuálním studijním účelům a zjednodušení, respektive přesun, služebního hodnocení. Tolik alespoň zásadní změny, se kterými přichází tento poslanecký návrh. Není to tak, že tam přebírá celý úřad, včetně svých náměstků, po svém předchůdci. To si myslím, že je ta nejdůležitější a klíčová změna.
Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, vážená paní předsedající. Projednáváme, jak již bylo zmíněno, poslanecký návrh zákona. K této oblasti se vrátím potom v obecné rozpravě. Předkladatelé uvádějí nedostatky, které spatřují v dosavadní právní úpravě, a deklarují, že chtějí vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit i odpovědnost představených. Důvodová zpráva uvádí okruhy problémů, které chce novelou odstranit. Pro odpolitizování státní správy jako jednoho z cílů zákona o státní službě považují předkladatelé nezbytné striktní oddělení politické a úřednické, odborné linie státní správy. Neztotožňuji se s předkladateli zákona, že vysoká stabilita je ve státní službě problémem. Například ministerstva jsou v některých řízeních odvolacími orgány a také přezkoumávají rozhodnutí správních orgánů. Stabilizace státní správy na takových postech je spíše žádoucí z důvodů sjednocení rozhodovací praxe. Tato úprava se jeví zbytečná, je však v rozporu s deklarovanou snahou umožnit širší zapojení odborné veřejnosti do výběrových řízení. Sedm dní pro rozhodnutí, zda se přihlásím, či nikoliv na takto významnou pozici a ještě stihnu doručit žádost, se mi zdá málo, pokud o tom nevím dopředu. Rozšíří se možnost omezit počet žadatelů, kteří absolvují pohovor před výběrovou komisí. Nově se navrhuje snížit počet žadatelů nejméně na pět a k pohovoru pak pozvat nejméně tři žadatele. Navrhovatelé předpokládají, že žádosti o náhradní termíny pohovorů jsou převážně účelové, a chtějí tomu zabránit tak, že náhradní termín pohovoru bude primárně umožněn pouze se souhlasem služebního orgánu bez ohledu na povahu překážky účasti na stanoveném termínu pohovoru. Dle současné úpravy musí výběrová komise, pokud se žadatel náležitě omluví, vždy stanovit náhradní termín pohovoru a to pouze v případech překážky na vůli žadatele nezávislé. Dále je navržena z důvodu zrychlení řízení povinnost žadatele o přijetí do služebního poměru sdělit v žádosti elektronickou adresu pro doručování dokumentů ve výběrovém řízení, pokud nebude mít žadatel zřízenu datovou schránku. Výběrové řízení má být zkráceno z 90 dnů od uplynutí lhůty pro podávání žádosti na 60 dnů. Navrhuje se rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrového řízení na představené. Náměstci člena vlády nově budou pouze ti, kteří plní úkoly nikoliv nezávisle na politické vůli. Zjednodušeně řečeno, náměstci budou pouze političtí náměstci, přičemž se navíc ruší limit počtu těchto náměstků ze dvou na neomezený počet. Na tomto problému je zřetelně vidět, proč měl být právě tento návrh zákona předkládán standardní legislativní cestou. Novým institutem je zavedení funkčního období představených. Předložený návrh zavádí funkční období pro všechny představené, vyjma vedoucích oddělení, na dobu pěti let. Rozšiřuje se tak okruh představených, kteří jsou jmenováni na dobu určitou. Stejné služební místo lze při úspěšném absolvování výběrového řízení zastávat opakovaně.
Dá mi na to někdo garanci? A znovu říkám, já jsem na Ministerstvu vnitra v roce 2015 byla. To znamená, že ty pozice se zdvojí a prakticky dva lidi budou dělat to, co dneska dělá jeden člověk, a to mi vadí. Proto byl státní tajemník pro státní službu, který je sice na Ministerstvu vnitra, ale jemu jsou podřízeni všichni státní tajemníci na všech ostatních rezortech. Takže když se chceme vrátit, tak tedy musíme udělat i novelu zákona o úřednících. To ale není ve vaší pravomoci, to je v pravomoci tajemníka nebo ředitele krajského úřadu, vy do toho vůbec nemůžete vstupovat, pane starosto ani pane hejtmane. V čele - znovu říkám, samozřejmě v rámci zákona o obcích je nastaveno, že v čele obecního úřadu stojí starosta. Ten důvod je jednoduchý. Takže moje otázka je: Dojde k omezení čerpání evropských fondů, Národního fondu obnovy? Budeme to řešit i na úrovni měst, obcí a krajů? Myslím si, že i to by bylo alespoň správné, Že každý rezort by měl možnost se k tomu návrhu vyjádřit. Nebo respektive, proč máme Legislativní radu vlády? Musím říct, že řada ministrů a náměstků tam jde několikrát, aby docílila a dostala od nich souhlasné stanovisko. Vůbec si nedokážu představit, že někdo by k tomuhle i z řad odborníků, nebo tak jak tady bylo hovořeno - Rekonstrukce státu nebo některých těchto organizací - mohl dát kladné stanovisko. Já si to vůbec nedokážu představit. Protože opravdu v čele těch ministerstev dneska stojí ti státní tajemníci. Prakticky kdo tam je politicky. Jsou to ti lidé, kteří nejsou pod zákonem o státní službě. Ale všichni lidé, kteří jsou pod zákonem o státní službě, jsou podřízeni té hlavní osobě, která stojí v čele toho rezortu, a to je státní tajemník. Děkuji vám za pozornost.
Ale zareagoval jste pohotově.
Já jsem nesouhlasně tady kroutil hlavou. Ale když už jste mě vyzval a když už se spojila ta technika, tak se vyjádřím možná k jedné maličkosti, abychom viděli, že některé věci je marné diskutovat. Státní tajemník pouze má pod sebou personálie, čili on je zodpovědný za nezávislé řešení personálních záležitostí.
Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Máme tady další faktické poznámky, v tuto chvíli Klára Dostálová.
Děkuji. Ale vy nemáte žádný manévrovací prostor s těmi úředníky, ti samozřejmě poslouchají úplně někoho jiného.
Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.
Jenom stručně si musíme říct, jaký to mělo vývoj, a ten výsledek není úplně šťastný. To, aby vůbec vznikl nějaký služební zákon, po nás chtěla Evropská unie. To je absolutní historická anomálie. A pak jsou tady poslanci a vláda, kteří v zásadě jsou nejvíc za všechno odpovědní, jsou nejvíce vidět. Těm se platy nezvyšují. To si popišme, jak to je. Těm se platy nezvyšují, neustále se...
Byla jsem benevolentní ohledně dvou minut. Pane poslanče, máte slovo.
Já prostě nevnímám automaticky to, že někdo vykonává politickou funkci jako trafiku, a priori. Vždyť ministerstvo je od toho, aby naplňovalo tu politickou vůli, kterou tam ten ministr přináší.
Děkuji vám za dodržení času. Připraví se Alena Schillerová, Robert Králíček, Zuzana Ožanová, Berenika Peštová. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji moc. K váženému panu ministrovi, on má prostě pravdu. Naprosto souhlasíme s tím, že je potřeba se zákonem o státní službě něco udělat. Jak takovýto návrh může předložit skupina poslanců? To musí udělat vláda. Ale tak, jak je to předloženo, je to špatně. A ke svému milému panu kolegovi.
Děkuji velmi za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní předsedkyně Alena Schillerová, připraví se Robert Králíček a Berenika Peštová. Paní předsedkyně, máte slovo.
Já řeknu, s jakou mluvím znalostí. Také ale mluvím se znalostí člověka, který sedm let působil v Legislativní radě vlády, v komisi pro finanční právo. A když se dojednával zákon o státní službě, tak jsme mívali průřezové komise, já si tuhle debatu pamatuju přesně, jestli vrchní ředitelé, nebo jestli nechat politické náměstky. Ta debata tehdy proběhla a skončila tak, jak skončila. Chci říct s tou zkušeností, kterou si nesu, že je potřeba ten zákon změnit. Ten zákon skutečně je problematický. Toto zřejmě určitě není ta nejlepší cesta, měl projít klasickým připomínkovým řízením. Mohla jsem mít dva takzvané politické náměstky. Dneska se mi to velmi hodí v těch různých debatách, které tady vedeme. Opravdu, jak řekla moje kolegyně Klára Dostálová, ti lidé tam budou nějakým způsobem sedět, budou tvořit jakýsi lépe placený a zajištěný aparát ministra.
Děkuji mnohokrát.
Velmi důležitá v tomto zákoně jsou přechodná ustanovení. Ostatní výběrová řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posoudí ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jako zpravodaj si dovoluji upozornit, že nezbytnost postupného a uvážlivého vyhlašování výběrových řízení je pouze v důvodové zprávě, avšak není zakomponována v návrhu zákona. Uvedu jeden do očí bijící příklad. Dle navrhované úpravy nebude muset být na služební místa zařazená v rozsahu 5. až 9. platové třídy potřeba výběrové komise, postačí posouzení bezprostředně nadřízeným představeným. Provázanost zákona o úřednících územních samosprávných celků a zákona o státní službě by měla být samozřejmostí. Je otázkou, zda by obdobné pětileté funkční období nemělo být koncepčně i u těchto pozic. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dále se k věci vyjádřím v obecné rozpravě.
Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Vláda chce změnit služební zákon, ale předkládá ho jako poslanecký návrh. Koalice nachystala změnu služebního zákona, který měl zaručit odpolitizování státní správy. Důležitý návrh, to souhlasím, od něhož si vládní většina slibuje lepší fungování státu, ale tento návrh nevznikl standardní cestou. Předložila jej pětice šéfů poslaneckých klubů s argumentem, že tento proces je rychlejší. Původní připomínkové řízení k návrhu bylo zrušeno a rovnou jej schválila vláda. Ministr pro legislativu Michal Šalomoun za Piráty návrh z připomínkového řízení vyjmul a nahrál znovu již bez něj. "Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády," stojí v programovém prohlášení, to je z dokumentu podepsaného všemi vládními stranami. Jeho předseda, pan Pavel Bednář, v něm kritizuje nejen způsoby, jakými novela vznikla, ale také údajné politizující zásahy do právní úpravy. Ministerstvo vnitra podle pana Bednáře odborům teze chystaného materiálu zaslalo a na jejich stanovisko, ale pan ministr Rakušan, ani pan premiér Fiala nikdy nezareagovali a připomínky odborů se poté v návrhu neobjevily. Hlavním výsledkem novely zákona má být podle předkládací zprávy snaha zjednodušit a zrychlit proces vstupu do státní služby, zavést funkční období pro vedoucí zaměstnance či rozšířit okruh lidí, kteří se mohou o tato místa ucházet. Mezi další cíle patří například zrušení limitu pro počet politických náměstků nebo umožnění státním úředníkům pracovat z domova. Co tedy zásadního má novela změnit? Ty odborné, tedy náměstky pro řízení sekcí, navrhuje koalice přejmenovat na vrchní ředitele sekcí. Právě tato část je zmíněna i ve stanovisku vlády, které upozorňuje na možný rozpor s Ústavou České republiky. Tuto část úpravy také kritizují například odboráři, podle nichž "takto úprava mixuje politický a byrokratický aparát. Zejména v možnosti určit, aby vrchní ředitel sekce byl zároveň náměstkem člena vlády, se politická a manažerská úroveň opět směšují, což jde zcela proti smyslu jak navržených změn, tak samotného zákona o státní službě," píše ve svém stanovisku pan předseda Bednář. K přejmenování má dojít i v případě náměstka ministra vnitra pro státní službu, který má nově být nejvyšším státním tajemníkem. Nejvyšší státní tajemník totiž spadá pod ministerstvo vnitra a jmenuje jej vláda.
Vyvolalo to další faktické poznámky, takže v tuto chvíli poprosím, aby přišla k řečnickému pultu paní poslankyně Berenika Peštová, dále je přihlášena Zuzana Ožanová a Klára Dostálová. Paní poslankyně, máte slovo.
Já bych ráda dopověděla to, co jsem začala. Toto je poslanecký návrh, to se myslím shodneme, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že to není vládní návrh, je to poslanecký návrh. To jste celou dobu vytýkali, že takovéto věci by se dít neměly, a v současné době se dějí. A myslím si, že to není malý zákon, že to není transpozice směrnice, která by si třeba zasloužila rychlý proces.
Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní Zuzana Ožanová. Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
A já se domnívám, že bychom opravdu měli trošku více rozlišit v tom zákoně to, kdy se jedná o politickou práci a kdy se jedná o tento druh práce, a tam se domnívám, že by ta kontinuita a stabilita byla právě přínosem.
Děkuji za dodržení času.
Neříkejte mi, že máte jenom jednoho odborníka na všechno.
Děkuji za dodržení času. Máme tady ale další faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo. Pane poslanče, děkuji za dodržení času. Máme tady další faktické poznámky. První, kdo je v tuto chvíli přihlášen, je pan poslanec Jan Berki a připraví se paní Berenika Peštová. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, jedna taková technická - moje příjmení se skloňuje, byť to tak nemusí úplně nutně být, tak my ho skloňujeme. A já jsem jenom reagoval na to, že říkáte, že ty lidi má vybírat pomocí výběrového řízení, tedy teď to vnímám jako formální výběrové řízení. Ale to si neumím představit, jak bude probíhat, protože mně naopak toto připadá, že je čistší, protože říkám, že jedním z těch kritérií je například politická příslušnost, protože já to nevnímám automaticky negativně.
Děkuji, poděkuji panu poslanci. Nyní další, kdo se hlásí s faktickou, je Berenika Peštová, přihlášená, dále je Klára Dostálová a Robert Králíček. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Já jsem se jenom chtěla zeptat: ve své podstatě tady máme dva modely. Ale teď tady máme tu státní správu.
Děkuji za slovo. Já jsem rád, že se věnujeme technice legislativního procesu. Mohli byste nám, prosím, připomenout, jak se schvalovala změna zákona o státní službě v minulém volebním období?
Děkuji. S faktickou se přihlásila paní poslankyně Ožanová a poté je přihlášena s faktickou paní poslankyně Peštová.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem před chvilkou reagovala na to, že pan poslanec Michálek považuje za odborníky pouze mladé lidi, a já jsem se vyvarovala toho, jak to bylo či nebylo schvalováno. Promiňte, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, zkuste ho směřovat na ty, kdo k tomu mluvili, ale já jsem tady k tomuhle nemluvila. Bylo by dobré poslouchat celou debatu a o tom, jak byl v minulosti projednáván tento zákon, já jsem nemluvila.
Je to tak, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího? To už ne, my půjdeme řádnou cestou. A udělali jste ještě horší.
Nevím, kdo nám tady mačká pořád pana ministra Blažka?
A ono to tady zaznívá ve všech projevech opozičních poslankyň a poslanců. Tady jde o politickou reformu, která se téměř rovná takové revoluci. Nemyslím si, že státní tajemník chtě nechtě se nepodílí na odborných procesech už jenom tím, že má v rukách tu velmi významnou personální kartu.
Jsme přesvědčeni o přínosu tohoto zákona a z tohoto důvodu SPD bude hlasovat pro jeho přijetí již v prvním čtení.
A nyní tedy už prosím pana poslance Nachera.
Tak to jenom aby bylo jasné, jaké případy tam spadají. To vychází terminus technicus z bible a odpuštění dluhů svým dlužníkům. Nesouvisí to s letními měsíci, prosím pěkně, to bych chtěl ještě tady říct. Třetí důvod tehdy byl covid. Jenom připomenu, protože to se také neví, co všechno jsou veřejnoprávní věřitelé. To jsou ti, jak jsem řekl, že by měli jít příkladem. To byl jeden z pozměňovacích návrhů, to nebyla celá novela, to nebyl nový kodex nebo něco takového, to byl jeden pozměňovací návrh.
Přece já jako politický náměstek chci pracovat s nějakým týmem, tak tam přece budete muset provádět nějaké výběrové řízení.